Nyní pan poslanec Marek Benda. Děkuji. Ještě chviličku, pane ministře, až se rozpustí ony hloučky...
Studie České školní inspekce jednoznačně ukazuje, a my na to budeme reagovat změnou rámcových vzdělávacích programů, že to, co je napsáno v rámcových vzdělávacích programech, nebývá odučeno na úrovni všech studentů. Prostě nestíhá se to. Stíhá se to možná odvykládat, nestíhá se to procvičit. To je argument číslo jedna. Nejvíce chybějícími aprobacemi je matematika a fyzika. Ale všem, kteří v tom meziprostoru vypouštěli informace, že tím končí matematika - nekončí. Plně bude financován tímto způsobem od ledna. Toto je další argument, že ty kroky se dějí pro podporu matematiky. To znamená vyšší úrovně maturity z matematiky. Toto jsou argumenty, které mě vedly k předložení tohoto návrhu zákona. Zároveň matematiku a maturitu z matematiky nikdo neruší celkově, ale návrh počítá se zachováním volby mezi matematikou a cizím jazykem v případě maturitní zkoušky. Jsem připraven ji následně aplikovat do praxe. A možná nejdůležitější poznámka na úvod. Je potřeba se skutečně podívat na to, co je obsahem a jestli skutečně testujeme v rámci celkové maturitní zkoušky to, co skutečně je v tom moderním světě a budoucím světě potřeba.
Prosím, máte slovo.
Pan ministr zmínil základní body tohoto návrhu, týkající se především maturit. Já jenom zmíním, že obsahuje takové tři hlavní kapitoly, a to je přesun písemné práce a ústní zkoušky ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturity, která je již v gesci škol. Státní maturita by se tak omezovala pouze na didaktické testy. A třetí, menší část je zavedení nepovinné zkoušky, takzvané matematiky rozšiřující v rámci společné části maturitní zkoušky.
Paní poslankyně Gajdůšková svoji faktickou poznámku zrušila, ale teď se přihlásil pan poslanec Rais jako poslední faktická poznámka v tuto chvíli.
Proč tady ten návrh leží? No protože někdo je vyděšený, že byla velká úmrtnost z matematických testů, zatímco třeba mezinárodní testy PISA, tak jak tady několikrát bylo řečeno, dopadly slušně - ne výborně, ale solidně. Všichni jsme dělali testy, tak víme, že tam můžeme dát deset chytáků, a zlikviduji celý ročník. Je to v podstatě o nastavení testů. A toto samozřejmě lidi, kteří znají toho maturanta... Tak toto by bylo odstraněné.
Děkuji. Pana poslance Klause zklamu, ještě pan poslanec Výborný se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuji za slovo. Budu stručný a budu nekonfliktní. Rozumím pánům kolegům z vysokých škol, nicméně já myslím, že tady zvítězil rozumný komplexní pohled Ministerstva školství. Pokud tady tento systém není na to připravený, tak já si myslím, že je velmi zodpovědným přístupem právě to, co navrhuje Ministerstvo školství, potažmo i poslanecký návrh.
Děkuji. A to byla v tuto chvíli poslední faktická poznámka, takže já prosím pana poslance Klause v obecné sloučené rozpravě. Prosím.
Budu se snažit také být nekonfliktní. Přesto si nemůžu pomoci, že ta snaha projednat tento zákon v devadesátce mi přijde naprosto nedůstojná a trapná. Ten zákon byl připravován delší dobu a jeho obsahem bylo zjednodušení a odbyrokratizování státní maturity s tím, že to, co bude dělat stát a jakoby ty školy úkolovat, se stáhne na ty tzv. didaktické testy. A já bych zde podpořil pana ministra s tímto návrhem. A budu pokračovat. Celou dobu, jak sleduji ten veřejný prostor, tak se furt bavíme o tom - učitelé nemají vážnost, slabí studenti přicházejí na vysoké školy, všechno je to jenom průtokáč na peníze. Neboli to, že odstranit všechno ze škol, co někomu připadá těžké, a ve školách má být jenom všechno snadné a zábavné, to není cesta pro Českou republiku. A takhle to plus minus pokračuje až do maturity.
Tohle je trošičku výzva na kolegy z ostatních stran. Pokud vás tohle téma zajímá, budu rád, kdybychom utvořili třeba nějakou pracovní skupinu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, protože to není jenom o zákonech. To je samozřejmě i o tom, a to je potřeba si říct, pokud chceme více chránit zvířata před týráním a zajistit jim lepší podmínky pro život, tak nás to prostě bude i něco stát. Já jsem se na to ptal i teď v minulém týdnu na zemědělském výboru. Dostal jsem informaci, že Ministerstvo životního prostředí, pana ministra tu teď nevidím, snad plánuje někdy do roku, jestli jsem si to dobře zapamatoval, 2021 udělat nějaké záchytné zařízení pro zvířata v CITESu. Děkuji za pozornost.
Pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já naprosto souhlasím se slovy předřečníka a i s tím, co tady řekl pan ministr, když uváděl návrh této novely. Ale protože mám jenom dvě minuty, tak to zkrátím.
Nyní paní poslankyně Mauritzová, připraví se pan poslanec Petr Bendl, poté kolega Zahradník. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Potom podrobně se o tom budeme bavit na jednání zemědělského výboru. Pokud by pan ministr chtěl, můžu i tady předvést, který paragraf to říká.
Tady potřebujeme poctivou rozpravu, poctivou debatu a najít poctivé řešení. Podotýkám, neznamená to, že si myslím, že jsou dokonalé, nebo by neměly být měněny, ale ne tímto způsobem, ne touto formou. Chce to poctivý proces a poctivou přípravu. Co se týká maturit, tak vám musím říct, že v době, kdy tato Sněmovna odložila start společné části čeština, matematika, cizí jazyk, samozřejmě jsme tady debatovali, a velmi dlouho, o tom, jakým jiným způsobem můžeme dát uzlové body vzdělávacího systému, nemusí to být jenom maturita, souhlasím, nemusí to být přijímací zkoušky, to také souhlasím. Řada zemí má systém ověřování znalostí v rámci - ale podotýkám jednotných - testů na všech školách napříč vzdělávací soustavou. To je ta druhá cesta. Osobně bych vám chtěla říct, že řekněme čistě občansky, jako Kateřina Valachová, musím říct, že tahle cesta mně byla bližší. Ale má to jeden problém. To taky musí někdo připravit. A nebudete tomu věřit, nikdo nic takového neudělal. Zatím tady máme ten systém přijímacích zkoušek, který je nějakým způsobem odpilotován, nějakým způsobem zaveden, a to stejné platí i u státní maturity. Investovali jsme do toho mnoho. Nepopírejme se prosím v těch příspěvcích na pultíku v tom, že na jednu stranu chceme pokračování v práci a stabilní vzdělávací systém a na druhou stranu každý z nás přijde se spoustou geniálních nápadů.
Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan ministr.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Těch věcí, na které bych mohl reagovat, je spousta. Nyní je zkouška dobrovolná. Tady člověk nemusí být expert, aby se zamyslel nad tím, že je něco špatně. V žádném případě nedovolím, abychom ukřižovali naše budoucí maturanty za několik let na něčem takovém, Kateřino Valachová.
Musím říct, že to je opravdu, mohu to posoudit, ve srovnání s vašimi kolegy jste v tom opravdu nejlepší v rámci celé této debaty. Ano, to jsem řekla. Proto jsem také prosadila proti vůli Sněmovny, která měla tehdy úplně jiné plány, proti vládě, která měla úplně jiné plány v rámci svého programového prohlášení, odklad o pět let, vážený pane ministře. Já si myslím, že marketing včetně toho, jak tady čtete z mobilu mé citace před x lety, aniž byste cokoliv odpracoval, jenom svědčí o tom, jakým způsobem k tématu, maturitní zkoušce, přistupujete. Marketingově. Takže neopakujte, neopisujte, pracujte! Každý ministr školství to má těžké, má své úlohy. U vás bohužel musím říct, že se nevěnujete plnění úkolů, které vám byly dány, nýbrž se věnujete neustále přemýšlení, co by mohlo být.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan ministr opět. Prosím.
Ano, máte pravdu. Odpracovala jste to proti vládě, proti koaličním poslancům, proti komukoliv, protože pro vás je typické proti všem.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bartoň.
Já bych jenom reagoval na omluvu k Asociaci gymnázií. Víte, ono není s tou maturitou takový problém u gymnázií jako u středních odborných škol a velký problém u nástaveb. Dobrovolně.
Děkuji.
Říkám fakta, říkám to, co musíme zkrátka udělat. Dobu ministrování si nikdo nevybírá. Na někoho vyjde tohle, na někoho ono. Nepříjemné je, že čas od času se musí popracovat. Co se týká mého vystupování v rámci všech mých vystoupení a faktických poznámek nebo obecné rozpravy, nezaznělo tady zrnko nepravdy. A nevím, co je tak otřesného na tom, prozradit veřejnosti, že úkoly byly stanoveny, stalo se tak v lednu 2017, a musí být plněny. To pokládám za naivní. Všichni kolegové a kolegyně, kteří tady sedí, vědí, že žádný školský zákon Sněmovnou neprosviští. To není proti všem ani proti nikomu. To je realita.
Já přes kritiku - a chci zdůraznit ostrou kritiku - vašeho postupu ten návrh ve své podstatě podporuji. To znamená návrh na reformu maturitní zkoušky v obou částech. Proto jsem tady zmínil i ten seminář. Pokud by v současné době měla být spuštěna ta trojpředmětová státní maturita, nemělo by dojít tedy ke zrušení povinnosti státně maturovat z matematiky, tak se ty změny budou provádět o to obtížněji. Takže pokud bychom se měli hypoteticky bavit o nějaké reformě vzdělávání, redukci obsahu, rámcových vzdělávacích programů, zpestřování výukových metod, diferenciaci vzdělávání a na straně druhé k tomu dát prostě povinnou maturitu z matematiky a vlastně tři státní maturitní předměty, tak je to v přímém rozporu. Tak to je základ mé argumentace k tomu, proč ten návrh podporuji, byť jsem ostrým kritikem toho, jaká cesta se k tomu zvolila. Bylo by, pane ministře, korektní také upozornit, že ne všichni aktéři ve vzdělávání s tímto souhlasí. Zmíním Asociaci ředitelů gymnázií, zmíním Asociaci češtinářů, některé odborné asociace vzdělávání v cizích jazycích, které obhajují tu podobu státní maturity v cizích jazycích a v češtině. To si myslím, že je jeden z těch zásadních argumentů. Takže souhlasím s tou redukcí na didaktické testy. Znovu ale upozorňuji na to, co také v té diskuzi zůstává trošku schováno. organizace, která ve školském prostředí se všeobecně pojmenovává zkratkou CERMAT, dělá opakovaně chyby v přípravách těchto testů. To je prostě věc, která by se řešit měla. Tak a teď už k té samotné podstatě a tou je zachování tedy možnosti maturovat z cizího jazyka a z matematiky. Vůbec to není pravda. Na straně druhé musím ale také korektně dodat, že způsoby ukončování středoškolského studia jsou opravdu rozmanité a že to, čemu se říká maturita, zdaleka také není všude. Chci také zdůraznit, že jsem vedl diskuzi o tom, zda zachovat či nezachovat povinnou maturitu z matematiky, myšleno ve vztahu k tomu zákonu, který máme před sebou, s různými aktéry vzdělávání z různých typů středních škol. Pro gymnázia tato maturita není překážkou. Mluvil jsem s ředitelem střední odborné školy podle mého názoru i názoru třeba České školní inspekce velmi kvalitní v Kladně, v Mělníku, a ti na to upozorňují s velkou naléhavostí. Já se musím velice ohradit proti argumentu, který ve veřejném prostoru bohužel často zaznívá, že máme vlastně takové jako dvě kategorie středoškoláků. Ty, kteří zvládnou gymnázium a maturitu - a ti jsou výborní. A potom ty, kteří na to nemají - a ti by měli vlastně jít do těch učilišť a zvládnout ta učiliště. Pak tu chci velice tvrdě odmítnout - a je to v příkrém rozporu s tím, k čemu bychom měli směřovat, to znamená dávat příležitost každému žákovi. Ten mnou zmiňovaný ředitel střední školy na Kladně přesně tohle říkal. Já mám žáky různého typu a snažím se každému tomu žákovi pomoci, aby nakonec k úspěšnému absolutoriu toho příslušného oboru, ať už maturitního, nebo nematuritního, dospěl. Neboli zavírat oči před tím, že absolventi nějakého typu středoškolského vzdělávání u státní maturity z matematiky, kterou si sami vyberou, nejsou úspěšní, je podle mého názoru vyjádření takového určitého despektu vůči prostě části vzdělávaných žákům. Jakoby pokrčit rameny nad tím, no tak to neudělají, aspoň se ty obory pročistí, je podle mého názoru opravdu neúctou a neodborným názorem, který v takové diskuzi zaznívá. Současně chci podotknout, že na řadě těchto oborů se matematika běžně a poměrně náročně vyučuje a že ti žáci by nezvládli maturitu, aniž by neabsolvovali studium matematiky.
Navážu na pana profesora Vondráka. Matematika by měla být součástí toho, jako mluvíme českým jazykem. Když mně teď přijdou sestry, nedokážou spočítat počet kapek na infuzi. To je úplný základ toho, co je ve všech oborech, takže matematika by měla být součástí každého vzdělávání. Je to základ úplně všeho bytí, které máme.
Děkuji. Pan poslanec Josef Bělica nyní vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Pane poslanče, máte slovo dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A pak jsou specializované školy, které připravují na to, kdo se bude věnovat technice nebo přírodním vědám. Potřeba matematiky v oborech, které na to nevypadají, jako je medicína nebo zdravotnictví, je obrovská. Pokud studuje nějakou jinou školu, měli bychom o tom, jestli má matematiku, nechat rozhodovat ty školy. Ony by to měly vědět, jestli to jejich absolventi budou, nebo nebudou potřebovat.
To jsem v žádném případě neřekl. Já jsem řekl, že maturita z matematiky není tak významná. A k paní kolegyni Valachové. Já jsem mluvil o bakalářském studiu na Fakultě zdravotnických studií, kde je podmínka maturity pro přijetí. Ano. A musí tam být maturita.
Jaký máme v tuto chvíli stav? Stav je takový, že v roce 2021 mají poprvé maturovat tak, že ve společné části maturity mají český jazyk, cizí jazyk a matematiku gymnazisté - 2021 a 2022, to znamená za dva roky; A teď pozor, teď to přijde.
V obecné rozpravě se připraví pan poslanec Martin Baxa. Prosím, vaše dvě minuty, máte slovo.
Ale já vám řeknu, proč si myslím, že je důležité, aby výstup vzdělávání na střední škole skutečně to ověření znalostí z přírodní vědy, z českého jazyka, cizího jazyka skutečně byl obsažen a obsahovala ho maturita do budoucna. Je to proto, že okolní země, vážené dámy a pánové, okolní země součástí maturity právě tu matematiku jako povinnou mají. A proč jsou důležité okolní země? No proto, že absolventi našich škol, ať středních, nebo vysokých, s ohledem na trendy, které nelze zastavit, jsou součástí globálního pracovního trhu. Pokud jsem zmínila přírodní, přírodovědný jazyk, tedy pro nás matematiku, cizí jazyk a češtinu, tak chci říct, že z odborného hlediska podle mého soudu neexistuje nikdo, kdo by zpochybnil, že tyto tři kompetence pro úspěšnost ve vzdělávání i v životě skutečně absolventi škol potřebují. Prosím vás, ta debata byla skutečně mimořádně náročná. Každý na to měl názor. Trvalo to měsíce. Toto vláda také schválila. Chci říct, že tím pádem musím absolutně odmítnout argument, že vláda či Poslanecká sněmovna nebo Senát napřed udělaly B, a potom udělali A. Ne. My jsme udělali A, řekli jsme, co je všechno potřeba udělat, aby fungovalo vzdělávání v matematické gramotnosti, odložili jsme o pět let start takovéto povinnosti v rámci maturity, a potom jsme to schválili. Dojde ke zrušení, protože souhlasím s kolegou Vondrákem, že o osm let odklad je zrušení povinné maturity z matematiky. Ale co víc, zároveň, zároveň bez jakéhokoli meziresortního připomínkového řízení odborné debaty, natož hodnocení dopadu regulace, to je takové to oblíbené RIA, rádi to tady zmiňují vždycky při každém zákonu kolegové z KDU-ČSL, teď jsou nepřítomni, tak to zmíním za ně. No a dokonce že dochází - já vám řeknu, k čemu vlastně dochází. Matematika je jenom kouřová clona. Tak tomu opravdu říkám strategický, koncepční, analytický, velice samozřejmě profesionální přístup. No upřímně řečeno, není to ani jedno, ani druhé, ani třetí. Stávající stav je takový, znovu to zopakuji ve svém obecném vystoupení: 2021 gymnazisté a lycea, součást společné části maturity, český jazyk, cizí jazyk, matematika. Je to platný zákon, platný stav, nevím, kdo studenty má zájem strašit. Neříkejte, vážené kolegyně a kolegové, kteří budete vystupovat na pultíku, že jde o plošné zavedení. Potom tedy to, že je jednotná. Nebo dokonce, že to snad byl záměr, aby byla jednotná matematika. Součástí strategie 2020 je, že matematika má být součástí společné části, to tam je, to je pravda. V zákoně je toto provedeno, to je také pravda. Ovšem co je absolutní lež, je to, že má být jednotná. Toto Sněmovna v minulém funkčním období neřekla, neřekla to ani předchozí vláda. Co řekla vláda v minulém funkčním období? Proto nechci zdržovat, ale proto je potřeba to říct. Podotýkám, školský výbor s tím zásadně nesouhlasí. Obory středních odborných škol. Byly to jasné úkoly a pořád jsou. A teď proč jde o tu revizi rámcových vzdělávacích programů středních odborných škol a proč jde o revizi oborů středních odborných škol. Myslím si, že těmto slovům nikdo nerozumí, co to vlastně znamená. Dříve než jsme měli jasné financování, které máme schválené teď, že každý žák na každé škole by měl dostat zhruba stejné množství finančních prostředků na své vzdělávání, tak byl boj o žáka. Jdou takové legendy, já jsem tam nebyla, nicméně jdou legendy, zuby nehty držet žáka, protože jsou s ním spojeny peníze.
Je tady 30 let nějaká zkušenost, vedou se nějaké diskuse a je tady i nějaká zodpovědnost, tedy myslím si v tomto především ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Někdo se bojí češtiny, diktátu nebo někdo neumí psát slohovky. Asi ne, nebo doufám že ne. Takže tyhle argumenty opravdu nepovažuji za šťastné. Tristně mi zní také argument: v rámci systému nejsme schopni poskytnout všem studentům na tuto zkoušku dostatečnou přípravu. A potom mnozí a z různých stran, teď to není jenom věc samozřejmě ministerstva, se zaklínají tím, že je třeba zvýšit kvalitu. Prosím vás, to si dobře uvědomme, dneska ne, ale asi zanedlouho budeme projednávat zákon o pedagogických pracovnících.